Stále nám přibývají přihlášení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Budeme tedy v jednání pokračovat.
Další je třeba profesionalizace politiky. Stojí na více nohách. To znamená, že celé jejich politické portfolio je mnohem pestřejší a stávají se většími profesionály. Z mého výzkumu vycházelo, že politici, kteří působí v obecním zastupitelstvu, mají vyšší účast na jednání výborů a vyšší účast na hlasování. To odpovídá tomu, že tam chtějí reprezentovat své voliče. Ráda bych se ještě vyjádřila k tomu, že bych chtěla ještě na tomto místě zdůraznit, že tento návrh je velmi jednoduchý a snadno aplikovatelný. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že cílem tohoto návrhu je také ocenit pracovité politiky, protože ti se dnes, pokud chtějí něco dělat pro svůj kraj či obec, nemohou platu zříct. Ze zákona ho musí přijmout a musí ho zdanit. Určitě Jakub Michálek jako předkladatel zákona o střetu zájmů jistě vystoupí, že tento návrh neobsahuje odměňování politiků v dozorčích radách. Tam bych chtěla říci, že pokud bude předložen smysluplný návrh, který bude aplikovatelný, tak samozřejmě se nikdo tomu nebrání. A ještě bych chtěla říct jeden důležitý argument, a to je, že odměny v dozorčí radě se můžete vzdát, kdežto odměny uvolněného zastupitele ne.
Děkuji paní poslankyni, která vystoupila za navrhovatele. Je zde návrh na změnu zpravodaje. Zahajuji hlasování, kterým určíme nového zpravodaje Ivana Bartoše. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.
Ono to tak trochu souvisí s tou kumulací funkcí, protože v řadě případů si nejsem jist, jestli právě ta dvojí nebo někdy i trojí odměna není tím hnacím motorem, proč někteří politici v řadě těch funkcí figurují a mají potřebu. Doporučil bych ho ke schválení do druhého čtení a zároveň navrhuji, aby byl garančním výborem výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kam tento návrh zákona věcně patří.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.
Mně je tenhle návrh zákona úplně jedno. Nikdy jsem nebyl v žádné jiné pozici na komunální úrovni, kterou bych kumuloval s pozicí tady. Ale co mi připadá lehce neuvěřitelné, a on to řekl do jisté míry pan zpravodaj ve své větě - toto je přece návrh zákona, který je založen čistě jenom na závisti. Budeme všechny přesvědčovat, že to je v pořádku kumulovat funkce ve veřejné moci. Já tomu prostě nerozumím. Podle mě když někdo vykonává nějakou činnost, a to zejména činnost, do které je volen, tak za to má brát plat, nemá mu ten plat být omezován ani redukován. To udělejte jako obecnou zásadu a ať všichni ti svatí a spravedliví, kteří tady pořád pobíhají a chtějí omezovat peníze někomu jinému, tak ať se sami omezují.
Následuje reakce faktickými poznámkami.
Právě naopak. V okamžiku krizí přichází vyšší volební účast. V okamžiku střetnutí o zemi z jakéhokoli důvodu přichází vyšší volební účast. Myslím, že občané mají na výběr nekonečně mnoho variant, jak se ukazuje tady v této Sněmovně.
To je v tuto chvíli...
Děkuji. Dlouhodobě se ukazuje podle výzkumů veřejného mínění, že největší důvěru mají občané ve své komunální politiky, starosty, starostky, obecní a městská zastupitelstva. Podívejme se na volební účast posledních voleb těchto dvou typů, ať nedělám celý výčet od roku 1993, kdy vznikla Česká republika. Komunální volby máme těsně za sebou. Nějak to nevychází. Nějak to nevychází, taková ta přímá úměra, že čím větší důvěra, tím vyšší volební účast. Tady vidíte, že to není pravda. Když se podíváte bez stranického trička na výsledky komunálních voleb, tak zjistíte, že úspěšní starostové velmi často obhajují bez ohledu na stranické tričko. Mně to opravdu připadá pohrdáním hlasy voličů. A netvrďme si, že když voliči volí v komunálních volbách, že nevědí, kdo je kandidát na starostu. To si řekněme otevřeně. A mnozí z nich jsou velmi úspěšní starostové menších či malých obcí. Já to plně respektuji, ani to nekritizuji. Ale pak vidíte, jaká je skutečnost.
A nyní se podívám do sálu, jelikož nemám žádnou přihlášku, zdali je tomu tak, že již nemám nikoho přihlášeného. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Navrhovatelka, paní poslankyně Mračková Vildumetzová má zájem? Nebo zpravodaj Ivan Bartoš? Ještě tady mám jednu omluvu, abychom na ni nezapomněli. Zájem o odhlášení.
Pan poslanec Bauer, po něm pan předseda Stanjura. Faktické poznámky pokračují.
Já jsem pozorně poslouchal úvodní řeč paní předkladatelky a chtěl jsem se zeptat na tu logiku. - Řekněte mi tu logiku.
Ne že bych to podporoval, to je čistá cesta. Podle mne to úplně stačí k tomu, abychom pro takový zákon nehlasovali. Netvařme se, že jsme rozumnější než voliči. Voliči velmi dobře vědí, koho volí. Je to lídr kandidátky, který říká: Kromě toho, že kandiduji, chtěl bych vést svou obec, své město. Voliči nějak rozhodnou a najednou přijde někdo chytřejší, v tomto případě Poslanecká sněmovna, která řekne: Rozhodli špatně, oni na to nemají čas, berou moc peněz. - Proč to řešíme za ně? Tu informaci přece voliči mají. My jsme teď získali deset senátorských křesel v těchto volbách a z toho devět jsou zkušení komunální politici. Chcete mi říci, že nebudou schopni vykonávat dobře funkci senátora? Tak se bavme o kumulaci funkcí, to nemáme odvahu. Nemáme odvahu, aspoň předkladatelé nenavrhli nic takového, ale mluvíme tady o zákazu kumulace platů. A kolegové lékaři mají také pravdu. Jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění. Jaký je rozdíl mezi sdílenými daněmi a veřejným zdravotním pojištěním?
My jsme tohle adresovali v tom původním návrhu. Nám se kolikrát stalo, a není to jen případ paní Kleslové, kde jsme se dotazovali, co tam tedy ten politik v té radě dělal, a oni nám nejsou schopni odpovědět, za co ty peníze bral, jakou práci odvedl. A to je problém.
Děkuji.
Teď už samozřejmě primátorem není, ale po tu dobu byl. My se tady bavíme o uvolněných členech zastupitelstva z hlediska kumulace odměn. Já se pak ještě přihlásím s další faktickou.
Děkuji.
Děkuji za slovo. My se můžeme podívat aspoň nějak orientačně na to, jak ten reálný stav dneska funguje. Ten zbytek jsou v drtivé většině ministři nebo bývalí ministři. Pak jsou tam nějaké výjimky třeba ze zdravotních důvodů. Ale naprostá většina těch lidí, kteří do Sněmovny chodí hlasovat výrazně podprůměrně, jsou buď komunální politici, nebo ministři, takže ta kumulace jednoznačně je problém. Proto my podporujeme jak tento zákon a stejně tak podporujeme zavedení klouzavého mandátu, aby ministři nebyli současně poslanci. Ta čísla jsou prostě naprosto jednoznačná - Antonín Staněk, Stanislav Blaha, Jan Birke, Petr Dolínek, Ivan Adamec, Tomáš Hanzel. Prostě je to tím, že mají komunální a krajské funkce.
Já myslím, že bychom se zdrželi. Já už se nebudu opakovat. Teď jste nás, poslance, kteří chtěli zamrazit, vmanipulovali do situace, že se budeme muset přiklonit k nějakému menšímu navýšení, aby neprošlo to větší.
Jenom aby bylo jasné, v jaké fázi projednávání teď jsme.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, že jsem musel využít svého přednostního práva. Já bych chtěl reagovat pouze na zjevné lži, které tady zazněly. Toto je vládní návrh, Piráti tento návrh nepředkládali. Není to pirátský návrh. Tudíž to je racionální návrh. Návrh je vládní, není pirátský, je to předložený vládní návrh.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Také bych se tedy nenadála, že se něčeho takového dočkám. To je druhé doporučení. Přestaňme zneužívat toto téma a snižme platy politiků.
Já jsem podpořil SPD, aby se zamrazily platy. Já myslím, že bychom je mohli zrušit eventuálně úplně, ale to zatím nikdo nenavrhl. Myslím, že jako papaláš nepotřebuje auto s řidičem.
Paní poslankyně Valachová z ČSSD, to je klasika, nazývá obstrukcí to, když my chceme zamrazit platy. Chápu, ale já myslím, že i diváci České televize pochopí, co tím myslíte. A váš druhý návrh, abychom odcházeli ze sálu. No to by se vám hodilo. Takže takovéhle nelogické rady nám tady nedávejte a hlavně nám neříkejte, jak máme hlasovat! Já jsem tady šel na mikrofon z toho důvodu, abych to shrnul, abych pojmenoval ty, kteří hlasovali proti zamražení platů politiků, proto nám to neprošlo. Já bych to přeložil do srozumitelné řeči.
Prosím kolegy, kteří se mně tady hlásí faktickými poznámkami, aby vzali na vědomí, že jsme uprostřed hlasování. Není rozprava. Mohou vystupovat pouze ti poslanci, kteří disponují přednostním právem. A to je pan předseda Faltýnek a v tuto chvíli taky paní poslankyně Valachová, kteří jsou další přihlášení.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za chvilku budeme hlasovat o pirátském pozměňovacím návrhu. A dneska je památný den. Dneska zasedá Zastupitelstvo, poprvé, hlavního města Prahy a dochází k historické události! Historický okamžik v hlavním městě Praze.
Máte slovo.
Přátelsky, prostřednictvím předsedajícího, k panu Tomio Okamurovi. I bez hlasů SPD na začátku tohoto hlasování existovala většina pro snížení platů politiků. Já pevně věřím, že bude existovat i po této rozpravě, ale opravdu ubezpečuji, že i bez hlasů SPD, to znamená, nemusí být znásilněni při snižování platů politiků, tato Sněmovna snížení platů politiků odhlasuje - k vládnímu návrhu!
Jenom krátká faktická reakce na mého předřečníka, pana předsedu Faltýnka.
Prosím všechny řečníky, aby zachovávali jistou zdrženlivost při výběru výrazů, které používají za řečnickým pultem v Poslanecké sněmovně. Aha, mával na někoho jiného. Žádné další přihlášky s přednostním právem nyní nemáme. Připomenu, že jsme prvním hlasováním neschválili pozměňovací návrh pana poslance Tomio Okamury. A pokud mě pan zpravodaj neopraví, tak jsme před hlasováním o pozměňovacím návrhu pana poslance Michálka.
Ano, pane předsedající, je to pravda. Vyjádření rozpočtového výboru je nedoporučuje.
Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Jelikož jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, tak před hlasováním doprovodného usnesení se musíme vypořádat s hlasováním o zákonu jako celku.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Žádám ještě pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Promiňte, ukončil jsem hlasování. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Je to oprávněný požadavek. Pane zpravodaji, prosím, přečtěte tu druhou část.
Ministerstvo práce a sociálních věcí...
Dámy a pánové, je toto vysvětlení pana zpravodaje pro všechny dostatečné, aby věděli, o čem budeme hlasovat? Pan předseda Kováčik se hlásí?
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Já mám za to, že stanovisko ministerstva k usnesení Sněmovny se nepředkládá.
Můžeme nyní přistoupit k hlasování, nebo ještě je nějaká pochybnost nebo námitka? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Toto doprovodné usnesení nebylo přijato. Tím jsme se vyrovnali se všemi hlasováními a končím projednávání tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Nicméně ta zákonná povinnost v tom zákoně stále je, čili k tomu snížení, pokud v případě nemoci nebo karantény dochází. Naši poslanci už tu povinnost plní, tak aby to tak bylo i v jiných poslaneckých klubech.
Děkuji za slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji vám pěkný den. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Dále byl panem poslancem Michálkem uplatněn návrh doprovodného usnesení Sněmovny, který má dvě části. K tomuto usnesení Ministerstvo práce a sociálních věcí zaujímá souhlasné stanovisko.
Nyní otevírám rozpravu.
To je to mimořádné skokové zvýšení. Je to politická otázka jako každá jiná. Připomeňme si situaci, ve které tento návrh byl předložen. Pokud jde o to ratio, tak se musíme vrátit k tomu, co je to vůbec parlament. Parlament je reprezentativní těleso, které má reprezentovat obraz společnosti, zastupovat zájmy všech tříd napříč celou společností. Parlament není skupina nejchytřejších lidí ve státě, není to skupina manažerů, kteří by měli mít manažerské platy, zkrátka mělo by to být těleso, ve kterém se budou promítat všechny zájmy v celém národě. A z toho také vyplývají dva extrémy, ke kterým může dojít, pokud jde o odměňování, pokud jde o platy poslanců. Prvním extrémem jsou příliš vysoké platy. A v tomto případě parlament neplní svoji reprezentativní funkci. Stal by se elitou, stal by se kastou, která zastupuje zájmy vysokopříjmových skupin. A musíme si říci, že někdy nám to tady tak i funguje, když jsou schvalovány návrhy, které vystihují zejména potřeby vysokopříjmových skupin. Pokud jde o ten druhý extrém, tak jsou to příliš nízké platy. To je druhý extrém, který je naprosto nežádoucí. Když se podíváme na historii, tak máme řadu příkladů. Myslím si, že finanční motivace funguje pouze do určité hranice. Dokonce jsem k tomu četl nějaké články, výzkumy, že od určité hranice další zvyšování odměňování nevede k adekvátnímu růstu produktivity práce. Takže ta představa, že bychom si tady dali manažerské platy, extrémně vysoké, jaké berou šéfové státních podniků, by určitě nevedla k tomu, že by parlament fungoval lépe, jak se to někteří snaží naznačit, a kvalita parlamentní práce by se tím rozhodně nezvýšila. Čili já ten návrh považuji za věcně správný, protože dosahuje lepší rovnováhy mezi těmito dvěma extrémy. První námitka spočívá v tom, že je to návrh populistický. Já si myslím, že mohou být populistické návrhy, které se týkají odměňování ústavních činitelů. To jsou ty návrhy na to, aby například poslanci pracovali zadarmo, a tudíž byli závislí a zkorumpovatelní. Druhá námitka, která je vznesena proti tomuto návrhu, je, že by si poslanci neměli sami zvyšovat platy.